Děkuji za slovo. Paní Němcová tady víceméně hovořila o programové části. Jak říká pan prezident, nejsou hloupé otázky, jsou jen hloupé odpovědi. Čili znovu bych řekl, že Česká televize má kvalitní vysílání, můžeme o něm diskutovat. A včera tady byl pan ředitel. Je to rozhodující hnutí, které o těch zprávách v zásadě rozhodne. Na čem jste se tedy dohodli včera s panem ředitelem, pane Juříčku? Kdybyste nám to osvětlil, protože jsem poměrně překvapen, že při tak důležitém hlasování vlastně tady už skoro nejste.
Poté kolega Juříček, ještě jedna faktická poznámka.
Děkuji. Dvě poznámky k vystoupení paní předřečnice. A vy jste mluvila prostřednictvím pana předsedajícího o zájmech našich občanů.
Děkuji. Prosím.
Navrhl jsem, že se setkáme v aktech. Děkuji pěkně. První bod bylo IT, protože tam oni přiznali, že udělali chybu na svém webu, že tam zveřejňovali smlouvy, které tam několikrát zgenerovali, a že jsem jim vlastně přišel na to, že na web dávají chybné smlouvy.
Dobrý den, dobré odpoledne. Děkuji za slovo a rád bych se obrátil na našeho kolegu pana ministra Kremlíka. Pane ministře, je to ve věci vysokorychlostní železnice. Co bych rád řešil nebo na co bych se rád zeptal. Připomenu, že v březnu 2017, ještě v minulém volebním období, Sněmovna velkou většinou napříč všemi politickými stranami odsouhlasila tehdy průlomové usnesení, jehož spoluautorem jsem byl já, kolegové z hospodářského výboru i z opozice, tehdejší poslanci Šidlo a Laudát. a to usnesení zafungovalo. Vláda tehdy následně zahájila konkrétní kroky, přijala konkrétní akční plán program výstavby těch rychlých spojení, který dnes je realizován a probíhá. Francouzští odborníci říkají z vlastních zkušeností, že zkrátka s rychlostí výstavby a s financováním že budeme mít problémy, pokud nezměníme legislativu. I toto by totiž šlo ošetřit právě formou jakéhosi legislativního nebo zákonného závazku. Děkuji.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
My teď děláme konkrétní kroky. Věřím, že řada z vás již s kolegou generálním ředitelem Svobodou na toto téma hovořila. Co dalšího probíhá? Probíhá geodetické zaměření prvních úseků vysokorychlostních tratí. Zadány budou také průzkumy v oblasti životního prostředí a geologie. To jsou v zásadě první pilotní úseky, které se budou budovat. Správa železniční dopravní cesty úzce spolupracuje s národním železničním dopravcem ve Francii. Zrychluje se příprava VRT o několik let. Kdyby tyto konzultace neprobíhaly, tak nejsme tam, kde jsme a kde chceme být v budoucnu. Je dokonce zahájen proces posouzení vysokorychlostních tratí na životní prostředí. Proběhlo předběžné projednání pilotních úseků vysokorychlostních tratí se zástupci Ministerstva životního prostředí, orgány posuzování vlivu na životní prostředí a územního plánování dotčených krajů. A teď kdy začne výstavba. V roce 2030 by se mělo pracovat na celé trase vysokorychlostní tratě Praha-Brno. Finalizujeme smlouvu s německým partnerem DB Netz a Správou železniční dopravní cesty o společné přípravě vysokorychlostní tratě Drážďany-Praha. Podpis tohoto dokumentu předpokládáme v prosinci letošního roku. Na přípravu vysokorychlostních tratí v roce 2020 je nárokovaná částka 250 milionů korun. Ale samozřejmě tato práce se neobejde bez pomoci vás poslanců, kolegů senátorů a samozřejmě pana prezidenta. Asi jste všichni informováni, že Ministerstvo dopravy připravilo vládní návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Jako Ministerstvo dopravy jsme připraveni poskytnout součinnost s ohledem na výklad nových návrhů obsažených v návrhu zákona pro lepší pochopení jeho podstaty. Stejně tak je pro nás přínosná vaše pomoc a osvěta o tomto tématu v krajích, ve kterých působíte.
Děkuji za slovo. Takže chci se zeptat na to, že velkou pozornost budily legislativní návrhy Ministerstva vnitra týkající se toho, že nepůjde vyhostit uprchlíky, kteří se dopustili závažných trestných činů a kterým v jejich zemi hrozí nebezpečí. A já se vás chci zeptat, pane ministře - vy říkáte, že se to naopak zpřísňuje. Protože jsem se v důvodové zprávě dočetl, že transponujete odstavec na základě judikatury Evropského soudního dvora. Tak jak to tedy skutečně je?
Já také děkuji. Pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.
Není to tak, že je to jediné, co softwarová firma má. Dneska je mnohem důležitější, že má ty seniorní lidi. Protože nějak napatlat zdrojový kód není zas tak složité, ale mít kvalitní tým, který udrží kvalitní produkt v dané úrovni kvality, to je opravdu složité. To si myslím, že je opravdový problém. A tady bylo třeba zcela podle mě nedůstojné chování paní ministryně, když reagovala na mou kolegyni Olgu Richterovou, když ta navrhla vzorec pro valorizaci rodičovské a paní ministryně se vysmívala, že je složitý. Ano, ty vzorce mohou být složité, protože ta problematika je složitá. Kdo se zabývá ekonomií, tak ví, že některé vzorce jsou prostě složité, protože je tam hodně proměnných.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu končím. Konstatuji, že pan poslanec Vojtěch Filip nenavrhl žádné usnesení Poslanecké sněmovně k této odpovědi, takže končím projednání této interpelace. Nicméně projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra životního prostředí Richarda Brabce. Pan ministr je omluven, takže se touto písemnou interpelací dnes zabývat nebudeme. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Paní ministryně je přítomna, můžeme se touto odpovědí na písemnou interpelaci zabývat. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ale pro pochopení širšího kontextu si dovolím velice stručně uvést, že lékařská posudková služba je něco, co může potřebovat každý z nás. Zkrátka a jednoduše se tímto systémem posuzuje zhruba 400 až 430 tisíc žádostí ročně. Jedná se o situace úrazu, nemocí, trvalé invalidity, trvalého postižení. Ve výboru pro sociální politiku jsme se tomu také mnohokrát věnovali, řada kolegů se tomu věnovala. A zajímaly mě konkrétní věci týkající se rušení třeba jenom některé části těch míst, jejich vyjímání ze státní služby. Navíc když se v průběhu roku - a o to šlo - uskuteční změna systemizace, tak tam musí být velice podstatné změnění nějakých podmínek, třeba to, že vznikne nová legislativa.
Bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Procházková s interpelací na pana ministra Roberta Plagu ve věci nevyplacení mezd pro sportovní organizace žádající z dotačního titulu Můj klub. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Současný stav dle informace z MŠMT - paní Beranová, žádost je na předběžné kontrole, až proběhne, budou se vystavovat rozhodnutí. Obec musela klubu pomoci z kritické situace, aby se nedostali do dluhů. V takové situaci bylo a je mnoho dalších, i přes sliby, že letos to bude lepší.
Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Rakušan s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka ve věci tarify v regionální železniční dopravě.
Už v současné době víme, že jízdenky na vlak v rámci krajů nelze například koupit v e-shopech Českých drah, dokonce vám nebudou v případě některých spojů objednaných krajem - a nebavím se teď o konkrétním kraji, protože právě každý kraj si dojednal trochu jiné podmínky - nebudou vám například platit v některých krajích věrnostní karty Českých drah a nebudou vám uznávány dokonce v některých spojích ani režijní jízdenky. Já se skutečně domnívám, že tady může nastat reálný chaos.
Já vám děkuji za přesné dodržení času a poprosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená veřejnosti, ano, i tuto situaci já vnímám a rozhodně mi není jako ministru dopravy ani jako občanovi lhostejná. Musím však říct jednu věc. Musím připomenout, že v roce 2005 proběhla regionalizace veřejné dopravy. To znamená, že kraje nastavují parametry kvality v těchto dopravních službách a mohou v rámci limitů daných cenovou regulací státu do určité míry rozhodovat i o tarifech, které jsou v regionálních vlacích uplatňovány. V těchto smlouvách rizika a příležitosti spojená s vývojem výnosů nese přímo kraj, nikoliv dopravce. Jedná se o již zmíněný kraj Jihomoravský, Ústecký, Zlínský a Olomoucký. I v samotném zahraničí je celkem obvyklé, že v dopravních službách platí pouze tarif stanovený objednavatelem. Například v rámci řady regionů Německa nebo Rakouska je běžné, že uvnitř regionu se i na železnici výhradně používá, nebo výrazně preferuje tarif místního dopravního svazu, což je obdoba českého integrovaného dopravního systému, IDS. Pokud je Ministerstvu dopravy známo, u všech krajů platí, že pro jízdy přesahující hranice regionu bude uznáván tarif dopravce, pokud tedy cestující pojede třeba z Prahy či Pardubic do Koutů nad Desnou v Olomouckém kraji, pak bude moci dostat přímou jízdenku. V případě vlaků Českých drah tedy i nadále zůstává nedotčena možnost nákupu jednoho jízdního dokladu mezi všemi tarifními body tohoto dopravce v případě, kdy cestující překračuje hranice kraje. Již v průběhu roku 2020 tak bude mít cestující možnost zakoupení jednoho jízdního dokladu platného mezi všemi tarifními body české železniční sítě bez ohledu na použití dopravce. Protože však vnímám oblast provázání regionální dopravy jako problematickou, požádal jsem v minulém týdnu dopisem všechny hejtmany o zaslání informací o připravovaných změnách požadavků na rozsah a kvalitu veřejných služeb v železniční dopravě. I v návaznosti na poskytnuté informace chci navázat bližší spolupráci s kraji, aby nově vznikající podmínky zajištění regionální dopravní obslužnosti neměly negativní vliv na fungování veřejné dopravy mezi jednotlivými kraji, potažmo v České republice.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Já si dokonce myslím, že je to systémově správné. Dokonce si uvědomuji, že jsou tady soukromí dopravci, kteří provozují za jiných podmínek své vlakové spoje. Ale my se tady bavíme o službách Českých drah, a tady by přece Ministerstvo dopravy tu ambici koordinace mělo mít. Já opravdu nerozporuji to , že by ministerstvo mělo být zodpovědné za ty regionální spoje.
Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. Zatím poslední přihláška.
Je dobré, že si to tady vyjasníme. Já jsem se díval na zprávu dozorčí komise, pokud mluvíme o Leica Gallery. To jsou jediné obchodní smlouvy za osm let, které na Leica Gallery byly.
Pan poslanec Volný dvě minuty, prosím.
Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat panu ministrovi kultury za to, že mi připomněl jeden z těch bodů, na které jsem ve svém úvodním příspěvku nestihl zareagovat. Leica Gallery tuto reklamu dostávala zdarma. A vidím v tom jasný střet zájmů, protože Rada České televize nikdy nepotvrdila, že o tomto střetu zájmů byla informována.
Není pravda, že nebyla informována. A rozumíte, je to za osm let. Já jsem v té galerii jednou byl, takže si ji vybavuju. Běžte se na to podívat. To je malá fotografická galerie, poměrně známá v Praze. A běžte se podívat a řekněte si, kolik se tam točí peněz. To je trochu legrační. To je malá fotografická galerie.
Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty.
Já bych chtěl požádat vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana ministra kultury, aby nám teď odcitoval z toho záznamu, který má k dispozici z toho našeho semináře, kde a jak byl dotázán pan generální ředitel o tom, jestli informoval o střetu zájmů Radu České televize. A chtěl bych, aby mi tady odcitoval přesně, kdy došlo k tomu a kým, že Rada České televize potvrdila, že byla oficiálně informována o střetu zájmů generálního ředitele.
Takže ministr nás poslance a poslanec ministra může oslovovat přímo.
Pan kolega Volný řekl to, co jsem chtěl říct já. Ale na přímý dotaz řekl, že informován nebyl.
Nyní pan ministr, prosím. A naskočila.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ptal se někdo koncesionářů, kolik chtějí zřídit vůbec kanálů? Můžeme nařídit cokoli a pak donutit zákonem lidi to platit. Takže takhle bych to neviděl. Ta otázka padla v průběhu debaty a zněla zjednodušeně asi takto: Jak vlastně vzniká taková zpráva o hospodaření České televize, něco jako časová osa? Řekl to přibližně takto: Management České televize vždy připraví osnovy zprávy.
Abych dostala odpověď na to, kdy proběhla akreditace nového programu a k jakému cíli směřujeme. Usnadněním práce pak měl být podpůrný informační systém pro potřeby lékařské posudkové služby a tam zase naváže to na to, co se tu projednávalo před chvílí. Bylo zrušeno vytváření informačního systému komplet pro celou posudkovou službu v České republice a vypadá to, že zase bude jen si vlastní informační systém dělat Česká správa. Vlastně jde o to, že bylo plánováno, že bychom potřebovali jako republika 351 služebních lékařských míst, ale do toho pracovního poměru, o kterém jsem hovořila, přešlo 287 lékařů. A teď - a to je zase podstatné - když se lidé odvolají, tak se ve čtvrtině až polovině případů tomu odvolání vyhoví ve prospěch klientů. Protože to, že to trvá tak dlouho, tak se někdy ten stav zhorší a lidem je přiznáno to, kvůli čemu se odvolávali. Zase, proto se paní ministryně táži, jak s touto obrovskou změnovostí, tím, že se lidé odvolávají právem, a tedy že ta primární rozhodnutí nejsou v pořádku, jak se s tím vyrovnává. Ale to ty lidi nezajímá. Ti lidé chtějí vědět, jak to bude vyřešeno. Tisíce posudků po lhůtě. Já jsem se tam ptala velmi konkrétně, po jaké lhůtě. Stejně tak náborová kampaň pro nové lékaře byla zahájena k 1. červnu. Takže na to se také ptám, poněvadž v odpovědi zaznívá, že akreditace pracovišť je připravena a v okamžiku schválení vzdělávacího programu bude zahájeno řízení ve věci akreditace pracovišť. Jinými slovy, paní ministryně, je správná moje dedukce, že žádná akreditace už roky není? To, že řešení situace v IT chcete jako ministerstvo nechat čistě odděleně na řešení České správy, na samostatný projekt? se domnívám, že ten hluk je už - pane předsedající? Opravdu už jenom poslední velice důležitá věc, že dnes není k dispozici jednotné datové úložiště, takže je nutné přepisovat lékařské zprávy a nálezy odborných lékařů do posudku. To je konkrétní příklad něčeho, co zase zbytečně protahuje, přidělává práci. Mohlo by se to řešit mnohem jednodušeji. A proto je to řešení situace v IT i v lékařské posudkové službě zase klíčovou věcí. Z řady zemí se ukazuje, že je to nesmírně efektivní, a když jsou tyhle dotazníky dobře sestavené, tak tam je velice nízká chybovost.
Kdo se hlásí?
Děkuji. Schvalovali jste jej na podzim minulého roku. Kdybychom tento krok neučinili, tak by se nám stalo, že velká část lékařů by byla povinně v podstatě vyřazena ze služby a již nyní ten žalostný stav, kterému v lékařské posudkové službě čelíme, by se ještě zhoršil. Byla to tzv. první etapa reformy lékařské posudkové služby. Mám ráda, velmi ráda výrok pana profesora Žaloudíka, který říká, že posudkovým lékařem se stáváte až po druhém infarktu. Já si myslím, že to je přesně ten stav, který popisuje tu situaci.
A tak jak se jevil jako možná skutečné nebezpečí před pár lety, tak v tuto chvíli se to jeví trochu jinak. Nicméně to ještě neznamená, že se tam nebude nic činit, nic dělat. Čili já si dovolím teď zrekapitulovat ten stav, který byl. Vzniklá škoda by skutečně měla zásadní ekonomický a finanční dopad. Je nutné připomenout, že v současnosti řeší v kladenském regionu problematiku zahlazování následků hornické činnosti včetně řešení problematiky důlních vod - a to je důležitá zpráva - státní podnik Palivový kombinát Ústí, který však k té předmětné ekologické zátěži nemá vůbec žádnou vazbu. V současnosti dochází k samovolnému zatápění vyrubaných prostor v podzemí a ke stoupání hladiny. Tak a teď co je důležité. Nicméně je zcela jasné, že tenhle úkol už přesahuje rámec kompetencí našeho resortu. Takže smyslem toho úsilí bylo indikovat a navrhnout další postup, kterým by byla hrozící ekologická škoda odvrácena nebo zmírněna. Takže cílem v současnosti plánovaných akcí v rámci PKÚ je zajistit bezproblémové vypouštění všech důlních vod do veřejné vodoteče.
Paní poslankyně vám dá doplňující dotaz, předpokládám, a umožní vám tak pokračovat.
A jestli těch 250 milionů bude převedeno od vás na Ministerstvo životního prostředí.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.
Ale ony musí být čerpány účelově. Je v tom jediná věc, že se změnila situace ve smyslu toho, že to, jak se tím trochu strašilo, co by všechno mohlo nastat, v tuto chvíli vypadá, že zdaleka tak není. A není to jenom otázka desítek let, ale i té míry.
Děkuji, děkuji za dodržení času. Děkuji. Pan ministr na vaši interpelaci odpoví písemně do třiceti dnů. A nyní prosím pana poslance Kolovratníka, který bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci přípravy vysokorychlostních tratí v České republice.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Doufám, že to není snaha jenom odpovědět písemně a ne napřímo. Podle studií se pod Kladnem nachází až 170 milionů kubíků vody, kterým hrozí znečištění a znehodnocení. Analýza rizik, kterou si nechalo v minulých letech udělat město Kladno, ukázala, že zemina na části pozemku hutí obsahuje agresivní jedy, zejména dehty, ropné látky, fenoly či chrom. Hrozí znečištění významné zásobárny vod v situaci, kdy je zároveň Kladno a Kladensko ohroženo samotným nedostatkem vody v suchých letech. A vy jste tady paní kolegyni také potvrdil, že k takové kontaminaci může dojít.
Než dám panu ministrovi slovo, přečtu omluvu paní poslankyně.
To v tuto chvíli není nutné.
Poslanec má zájem o doplňující otázku.
Takže znova, já se chci zeptat, jaké máte tedy náhradní řešení.
To přece není o tom, že tam nepojedeme. To je něco jiného než zjistit stav. A co se týká potenciální kontaminace, ještě jednou to přečtu: ... by mohlo dojít za několik desítek let a pouze ve stopovém množství. Dělá se toho obrovské množství, ale musí být prokazatelné to, že tam něco hrozí.